Kdo je proti? Tento bod byl pevně zařazen dnes na 13. hodinu. Tímto jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu. Omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík z pracovních důvodů z celého dnešního zasedání.
Tomu samozřejmě chci vyhovět. Situace se samozřejmě vyvíjí každou chvíli. To je velmi důležité. je z tohoto hlediska velice důležitý. Zřídili jsme Národní asistenční centrum pro pomoc Ukrajině. Můžeme se lépe připravit na to, protože víme, kolik lidí zhruba chce jít do České republiky, a že cílovou zemí jsme a budeme, to v tomto případě musíme předpokládat.
Bude to vojenský zdravotní materiál v celkové hodnotě přes 20 milionů korun. Dále jsem se v neděli odpoledne sešla se zástupci zbrojního průmyslu, které jsem požádala o maximální možnou součinnost s naším resortem, protože i oni mají nějakou možnost poskytovat Ukrajině dary. To se v tuto chvíli děje. Předpokládám, že bych tento bod dala na nějakou další vládu, která bude v tomto týdnu. To se také děje. Zároveň se snažíme i zjišťovat v některých zemích kolem, jak jsou oni na tom se svými zásobami. Takže chci vás opravdu ubezpečit, že ze strany resortu Ministerstva obrany jedeme na několika frontách. Česká republika momentálně vyjednává o možnosti být vedoucí zemí bojového uskupení alianční přítomnosti na Slovensku. Do uskupení plánujeme přispět cirka čtyřmi stovkami vojáků. Zatím ty informace jsou předběžné. A co je nejdůležitější, kolegyně, kolegové, v Alianci je konečně široká shoda na nutnosti zásadního navýšení obranných rozpočtů. Naprosto přelomové je v tomto ohledu oznámení Německa, které se dosud ke snaze dosáhnout úrovně 2 % HDP stavělo velmi zdrženlivě, že své obranné výdaje navýší dokonce nad tuto hranici. V tomto fondu v Německu bude 100 miliard eur. Jsem tady připravená, můžete se mě přijít na cokoli zeptat a ráda vám odpovím.
Já tedy otevírám tento bod. Prosím.
Já vám děkuji za slovo. Eventuální problémy při výkonu spisové služby by mohly vyvolat zásadní problémy ve funkčnosti téměř celého veřejného sektoru. Účinnost tohoto návrhu zákona se navrhuje prvním dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Děkuji za slovo. Novela o spisové službě a archívnictví je součástí takzvaného Depa, tedy balíčku úprav, který mění řadu zákonů a umožňuje další elektronizaci veřejné správy.

Vzhledem k tomu, že nepadly žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. A než přistoupíme k hlasování, přivolám kolegy z předsálí a přečtu oznámení - s náhradní kartou 33 hlasuje paní poslankyně Nina Nováková. Nyní přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 137, přihlášeno 161 poslanců a poslankyň, pro 145, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Ano, prosím, pane poslanče, máte slovo. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Z pověření předsedy vlády uvede tento tisk ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Pane ministře, než vám udělím slovo, požádám kolegy, aby se ztišili, a pokud mají něco k jednání, nechť si to vyřeší v předsálí. Děkuji. Nyní máte slovo, prosím.
Tento návrh je předkládán Zároveň k přijetí návrhu vyžaduje právo EU jednomyslnost mezi členskými státy. V červnu došlo k jednomyslnému schválení návrhu členskými státy v Radě a počátkem července udělil souhlas i Evropský parlament. Obsahem návrhu je změna nařízení, které upravuje fungování Agentury Evropské unie pro základní práva. Jde tedy primárně o odborný a analytický subjekt, který vydává zprávy, provádí průzkumy a poskytuje a zveřejňuje informace. Agentura nevydává žádná závazná rozhodnutí, nemá žádné vynucovací pravomoci, nezabývá se individuálními stížnostmi a ani nijak sama neurčuje politiku EU či členských států. Její základní funkce je čistě poradní a expertní.
Pane ministře, omlouvám se, že vás přerušuji.
Jde především o zánik práva evropských společenství a s ním spojené pilířové struktury evropského práva. Během jednání v pracovních orgánech Rady však bylo dosaženo konsenzu jen na rozšíření o policejní a justiční spolupráci v trestních věcech. Naopak společná zahraniční a bezpečnostní politika se do působnosti agentury nakonec nezahrnula. Evropská komise i parlament byly těmi ambicióznějšími, naopak Rada a členské státy měly spíše rezervovanější přístup. Každý aktér přinesl do procesu své představy, avšak byl ochoten ustoupit za účelem dosažení konsenzu a společného cíle. Dovoluji si proto požádat Poslaneckou sněmovnu, aby se společně se Senátem, který již svůj souhlas udělil, připojila k tomuto obecnému konsenzu a udělila svůj předběžný souhlas. Děkuji za pozornost.
Prosím pana poslance Krále. Není tady, řečník nepřítomen, a poprosím tedy paní zpravodajku s vaší přihláškou do rozpravy.
HDP je polyetylen s vysokou hustotou. Návrh na povinné zálohování není řádně vydiskutovaným vládním návrhem jako SUP a byl by přílepkem k této nové legislativě. Nikdo toto téma dřív neotevřel pro názor odborníků. Tím nechci říct, že nebylo diskutováno, ale ty názory jsou tak protichůdné, že nebyla žádná shoda na tom, zda zálohovat, či nezálohovat. Pouze je zde snaha přilepit rychle návrh povinných záloh k původnímu vládnímu návrhu zákona. Pokud někdo chce zákonem zavést povinné zálohování bez průkazných odborných analýz, například uhlíkové stopy, pak zde vzniká precedens na povinné zálohování a může zde vznikat také povinné zálohování pneumatik, baterií a dalších výrobků. Zastánci zavedení povinných záloh na obaly od nápojů vědomě pracují na omezení nabídky spotřebiteli. Potom, pokud tento pozměňovací návrh vznikne, tak by tento pozměňovací návrh měl mít název "Zákaz třídění PET láhví do kontejneru". Je zmačkána a rozemleta na vločky tak jak současně nezálohované PET láhve vytříděné do kontejnerů na plasty. Je to nákladné a bohužel tím budou zvyšovat tolik diskutovanou uhlíkovou stopu. Dle navrhovatelů povinného zálohového systému budou veškeré náklady na zavedení povinných zálohových PET hradit výrobci. To znamená, tyto zvýšené náklady výrobců na provoz zálohového systému se promítnou dále do ceny konečných výrobků a tyto náklady reálně zaplatí spotřebitel. S povinným zálohováním PET čeká spotřebitele bohužel zdražení všech nápojových výrobků v PET obalu. Potvrzuje se zde paradox, že tito zastánci povinného zálohování potřebují pro finanční udržení celého systému povinných záloh co nejméně vrácených zálohových láhví. V České republice je aktuálně vytříděno zhruba 80 % nápojových PET, což je jeden z nejlepších výsledků v Evropské unii. To znamená, že není nutné žádné rychlé změny či opatření ve formě povinného zálohování PET, které nemá ekonomickou návratnost. Automat je nevezme, protože budou mít poškozenou etiketu, tudíž ta cenina nebude vratná do automatu. V případě poklesu třídění ostatního odpadu o 11 % by pak celkový negativní dopad povinných záloh představoval úbytek 59 200 tun tříděného sběru. Dále tvoří PET přibližně čtvrtinu objemu žlutých kontejnerů. Ostatní jsou plasty s obtížnou nebo nulovou materiálovou využitelností.
Budu velmi stručný.
To je z mého pohledu to nejpodstatnější.

Otevírám obecnou rozpravu, do které ovšem zatím nevidím žádné přihlášené. Jenom se ujistím, zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě nevnímám. Ano, je zájem o odhlášení, všechny vás odhlašuji. Prosím, opět se přihlaste vašimi registračními kartami. Ještě chvilku vyčkáme. Zahájila jsem hlasování. Návrh usnesení byl schválen. Ještě dám prostor, pokud by někdo chtěl v podrobné rozpravě? Tímto tedy mohu uzavřít tento bod, poděkovat panu ministrovi i panu zpravodaji a přistoupíme k dalšímu bodu našeho dnešního jednání. Patrně k hlasování? Projednávání tohoto bodu jsme přerušili 26. ledna tohoto roku. Bod byl přerušen během úvodního vystoupení paní zpravodajky.
Předmětem návrhu je stanovení příslušných práv a povinností osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu. Vedle toho návrh provádí i nezbytné legislativně technické úpravy. Bez zajímavosti nejsou ani přílohy k zákonu, které obsahují například kritéria a názorné příklady upřesňující pojem "obal" či kritéria pro zajištění systému opakovaného použití obalu. Paní předsedající, tímto se přihlašuji do rozpravy.
Děkuji paní zpravodajce, zaevidovala jsem přihlášku do rozpravy. Ovšem nejprve je potřeba se zeptat, jestli se přihlašujete, paní zpravodajko, s přednostním právem? Poté jenom konstatuji, že je v obecné rozpravě přihlášen řádně pan poslanec Václav Král.
Cizinec se speciálním vízem si pro účely zaměstnání požádá na úřadu práce České republiky o vydání povolení k zaměstnání. To získá bezprostředně, takže bude mít neprodleně přístup na pracovní trh v České republice. Nyní pracujeme na legislativní úpravě v tomto směru, která by cizincům z Ukrajiny umožnila volný přístup na pracovní trh bez pracovního oprávnění. Teď ještě debatujeme o tom, že by to byla komplexnější úprava, která by se týkala všech oblastí, které musíme legislativně vzhledem k očekávané migraci z Ukrajiny upravit. Měli bychom to projednat na vládě v nejbližší době. Ministerstvo práce a sociálních věcí také na svoje stránky umístilo odkaz na dvojjazyčné informace. Ukrajinští přátelé jsou informování formou webu, úřadu práce, kde jsou přehledné informace jak pro ty, kteří nově přicházejí, tak pro ty, kteří tady už nějakou dobu pracují. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce preventivně působit tak, aby i tito ukrajinští občané měli dostatek informací o tom, jak sehnat legální práci v České republice. Jenom velmi stručně, protože tady těch informací i na veřejnosti je dostatek. Pomáháme humanitárně, vojenským vybavením, pomáháme mezinárodním působením, uzavřeli jsme smlouvu o zdravotnické pomoci s ukrajinskými ozbrojenými silami. To znamená, že na základě té smlouvy Česká republika může a bude přijímat lidi z Ukrajiny na léčení. Dodáváme traumatické balíčky prostřednictvím Červeného kříže, což samozřejmě je v těchto hodinách nesmírně důležité. Ministr financí přijde na vládu s návrhem na to, aby poskytování darů na Ukrajinu podléhalo stejnému režimu jako dary v rámci Evropské unie. A pak je tu samozřejmě ta věc, o které jsem opakovaně informoval, a další členové vlády, paní ministryně obrany, a to je pomoc, pokud jde o vojenský materiál. My jsme poskytli Ukrajině vojenskou techniku a munici zhruba ve výši 600 milionů korun. Je to i v souladu s tím, o co mě požádal prezident Zelenskyj, a budeme dál hledat možnosti a na základě požadavků ukrajinské strany i v této oblasti pomáhat. Máme stanovenou hranici 90 dnů průměrných dovozů předchozího roku. Česká republika to samozřejmě naplňuje, máme i něco navíc, takže se dá říct, že máme zásoby ropy a ropných produktů na více než tři měsíce. Znovu říkám, pokud jde o přepočet na obyvatele. Takže i u toho plynu máme měsíční rezervu, i kdyby se ty zásoby... nebo i kdyby se úplně zastavily dodávky z Ruské federace. Samozřejmě, bavíme se pravidelně i s dalšími státy a s Evropskou komisí, protože jsou připraveny náhradní varianty - kdyby došlo k úplnému zastavení nebo významnému poklesu dodávek plynu z Ruska, tak dneska je Evropa schopna pro tento rok ty zdroje nahradit od jiných dodavatelů. Nebylo by to jednoduché, ale bylo by to možné. Ale jak říkám, Česká republika v tuto chvíli má zásoby minimálně na 30 dní, aniž bychom museli - podle současné denní spotřeby tedy - aniž bychom museli nějak šetřit nebo něco podobného. K tomu bych dodal poslední informaci. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tolik moje stručná informace.
Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Navrhuje se jako další významný den stanovit 25. červen, to je den odchodu okupačních vojsk. Je pravidlem, že jakoukoliv okupaci doprovází především utrpení většiny obyvatelstva, doprovází ji ale i statečné činy, ale bohužel i zrada. Československo bylo po roce 1945 jedinou zemí východního bloku, která neměla rozmístěna sovětská vojska. Ke společnému užívání bylo určeno pět výcvikových vojenských prostorů. Sovětská armáda měla k dispozici také tři sklady jaderné munice a disponovala i chemickými zbraněmi. V roce 1992 se oba státy veškerých vzájemných nároků zřekly. Předložení tohoto zákona předcházel mezi prvním a druhým čtením velmi erudovaný a odborný seminář o následcích. Zapomnění je pak způsob, jak neomluvitelné, tragické historické chyby opakovat.
Děkuji za slovo. Myslím, že je namístě připomenout, že zařazení Dne odchodu sovětských vojsk z Československa bylo navrženo již v minulém volebním období jakožto sněmovní tisk 1249, a to skupinou poslanců Markéty Adamové, Olgy Sommerové, Radka Holomčíka, Mariana Jurečky, Zbyňka Stanjury a dalších. Tento návrh se však nestihl do skončení volebního období projednat. Vláda senátní návrh přijala 19. listopadu loňského roku a 6. prosince k tomuto přijala stanovisko, které bylo negativní. Považuji za důležité upozornit, že dané stanovisko vlády vypracovala vláda minulá. Současná vláda sice své stanovisko nevydala, nicméně navržením a zařazením tohoto sněmovního tisku lze předpokládat kladný postoj k tomuto návrhu.
Tento vládní návrh implementuje řadu předpisů Evropské unie, které se týkají unie kapitálových trhů. Děkuji.
Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, jak pan ministr uvedl, máme před sebou sněmovní tisk číslo 95 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu.
V tuto chvíli si dovolím otevřít obecnou rozpravu. Vidím, ano, pan Hrnčíř.
Když se podíváte do toho tisku, tak je to implementace 57 směrnic a nařízení. Sám ten návrh čítá včetně důvodové zprávy 240 stran. Tímto bych chtěl podat návrh na zamítnutí.
Zeptám se v tuto chvíli, jestli je zájem o závěrečná slova? Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Je tady návrh na odhlášení. Přesto ještě chvilku počkám. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Hlasování číslo 123, přihlášeno 159 poslanců, pro bylo 140, proti bylo 17, dva se zdrželi. Nyní se dostáváme do podrobné rozpravy. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. A kdo se zdržel hlasování?
Předložená novelizace trestního zákoníku a dalších předpisů byla projednávána již v minulém volebním období, kdy bohužel ale legislativní proces nebyl dokončen, přestože se jedná o implementační předpis reagující na více evropských předpisů. Ve vztahu k jednomu implementovanému evropskému předpisu již implementační lhůta uplynula ke dni 31. května 2021, u dalšího uplyne již v červnu tohoto roku.
Pane ministře, já mnohokrát děkuji, že jste uvedl návrh tohoto zákona, a nyní bych si dovolila říct, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych zde přednesla usnesení ústavně-právního výboru ze 4. schůze, která proběhla 19. ledna 2022, kdy "ústavně-právní výbor:
Poprosím ji, aby přišla k řečnickému pultu. Paní poslankyně, máte slovo.
Doporučujeme, většina z nás na ústavně-právním výboru. Ústavně-právní výbor s tím ve své většině souhlasil, je to v rámci toho usnesení. Nicméně tam byl ještě jeden návrh a já o něm budu za chviličku hovořit.
A ptám se tedy opětovně, jestli někdo chce ještě vystoupit v obecné rozpravě? V tuto chvíli nikoho nevidím, tak končím obecnou rozpravu a táži se, jestli má navrhovatel, případně zpravodaj zájem o závěrečné slovo? Dovoluji si tedy tímto zahájit podrobnou rozpravu a pouze připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. A jako první se přihlásil pan Radek Koten.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji A poprosím dalšího DO rozpravy, to je paní Helena Válková.
Já učiním totéž, ale u jiných pozměňovacích návrhů.
Táži se navrhovatele, případně zpravodajky, jestli mají zájem o závěrečné slovo? A dovolte, abych zahájil projednávání dalšího bodu, a tím je
Teď se ocitáme opravdu v situaci, kdy pokud rychle neschválíme tento zákon, tuto novelu, tak bychom byli vystaveni zbytečně finančním sankcím. Já se pokusím jenom velmi stručně představit základní parametry té novely. Z uvedené povinnosti jsou zároveň v souladu s unijním právem umožněny výjimky. Návrhem zákona se dále doplňuje povinnost provozovatele námořního plavidla zajistit, aby při provozování námořní plavby byla na plavidle příslušná potvrzení o uznání cizího průkazu způsobilosti. Jak jsem zmiňoval, návrh zákona již byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v jejím předchozím volebním období, nicméně k projednání této legislativní předlohy nedošlo. Vzhledem k těmto skutečnostem je třeba urychlit proces projednávání návrhu zákona v následujícím legislativním procesu. Zároveň se jedná o právní úpravy, u nichž je dán velmi omezený okruh jejich adresátů. Na základě všech těch skutečností a stručného představení si vás dovoluji požádat o schválení předloženého návrhu zákona.
Pan předkladatel, pan ministr již řekl většinu těch podstatných věcí. Námořní plavba samozřejmě není ten nejdůležitější zákon, který bychom zde projednávali, tak jako zpravodaj, když jsem se zabýval těmi jednotlivými částmi, tak je vidět, že je zde zaměřen především na úpravu toho zákona z hlediska bezpečí, z hlediska nakládání s odpady, z hlediska lékařského vybavení na tom plavidle.